Dobře si na ně pamatujeme. To přece není nenormální. Končím, omlouvám se.
Děkuji za slovo. Ano, udělal jsem to. Co na to můžete odpovědět? To je ta úroveň, proti které jste protestovali, že je nízká. Tak my jenom chceme, abyste to na tuhle úroveň navýšili.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, snažím se poslouchat ve sněmovně, abych se v těch změnách vyznal, ale tady u toho zákona skutečně už jsem zmaten. Že všechno bude v pořádku, že tento zákon neohrozí žádné dětské kluby, neohrozí žádné mládežnické organizace. Dneska už tady slyšíme, že ohrozí, ale že to vyřešíme rychlou novelou potom, co tento zákon schválíme ve znění, v kterém odešel ze Sněmovny. My chceme schvalovat zákon, o kterém víme, že je ohrožující a že je nefunkční? Takovýmhle způsobem připravovat zákony a takovýmto způsobem pracovat, takovýmto způsobem rozporuplně se vyjadřovat a slibovat něco, co se později ukáže jako naprostý nesmysl, je přece zoufalá vizitka legislativní práce vlády, ale i této Sněmovny, pokud toto veto bude přehlasovávat. A je shoda na dětských skupinách, je shoda na výsledném znění zákona. Předsedové klubů se na tom sešli a dohodli se. Tak ať ale předloží pořádný zákon a nenutí nás schvalovat zákon, o kterém dopředu víme, že ten zákon je nebezpečný a nefunkční. Já totiž po všech těch prohlášeních už nevěřím tomu, že ta novela tady projde a bude fungovat.
Další faktickou poznámku má paní poslankyně Nina Nováková. Máte slovo.
Život je trošku něco jiného, než to, aby - lidé nebudou čekat na to, co si vymyslí nějaké ministerstvo. Oni musí žít teď v této době.
My tento zákon máme připraven. My můžeme naprosto čistým legislativním procesem již teď tento zákon podepsat a nemusíme tady schvalovat paskvily a pak možné novely.
Ale jsem doteď přesvědčena, že nejméně polovina z nich by ani pod zákon o dětské skupině nepadla a že by to bylo v pořádku, a nabízela jsem jim pomoc.
Znovu to zopakuji. Mám věřit tomu, že tady bude schválena? Nevěřím, a proto pro ten zákon nebudu hlasovat. A jak zmínila kolegyně Langšádlová, ten zákon je připraven v perfektní podobě a pomalejší, než přijetí této novely, aby se to stihlo do účinností, to být nemusí, pokud zde bude vůle ke schválení.
Mám zde dvě přednostní práva. První pan předseda Okamura, po něm pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mihola.
Zákon o dětské skupině měl původně rozšířit možnosti alternativní péče o předškolní děti. Namísto toho jsme opět sklouzli do zákona, který komplikuje něco, co už léta funguje. Zákonodárce by měl zákony šetřit a řešit jen to, co je nezbytně nutné, případně naopak přebytečné či komplikované normy postupně rušit či zjednodušovat. Pravidla nového zákona se, chtěj nechtěj, vztahují i na další zařízení pro děti. Slyším sliby, že se připravuje zvláštní řešení pro lesní školky, což by musela být opět novela tohoto čerstvě nového zákona, ale také na ta zbylá zařízení si zatím nikdo nevzpomněl. Lesní školky nebo Skaut už po několik let fungují velmi dobře, a to i bez zásahu vlády či Sněmovny, a i tam je potřeba už na základě stávající legislativy dodržovat hygienické normy.
Česká republika se v minulém roce významně angažovala především v Afghánistánu, a to v operaci ISAF. K podpoře nasazených mezinárodních sil Česká republika přispěla jednotkou chemické a biologické ochrany, příslušníky polního chirurgického týmu a prostřednictvím řídících letového provozu na mezinárodním letišti v Kábulu. Nyní stručně k dalším operacím. Dále jsme pokračovali v zapojení do mise MFO na Sinajském poloostrově jedním letounem CASA s létajícím a pozemním personálem v počtu 13 osob. Činnost našich vojáků na Sinaji si vysloužila značné uznání ze strany vedení mise i partnerů. Zapojili jsme se do protipirátského úsilí vysláním jednotlivců do velitelství unijní operace ATALANTA ve Velké Británii. I tam jsme si vysloužili uznání spojenců, především pak Francie, která je vedoucí zemí této operace. Celkem 15 českých vojáků bylo vysláno do zahraničních operací NATO v rámci aliančních velitelských struktur v Belgii, Nizozemsku a Německu. Česká republika měla na svém území připraveny síly a schopnosti pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO v počtu 766 osob a OSN v počtu do 50 osob. Závěrem si dovolím říci, že působení v zahraničních operacích má významný přínos pro udržení a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti a je projevem odpovědnosti České republiky jako člena mezinárodního společenství. Čeští vojáci jsou tradičně velmi pozitivně hodnoceni našimi spojenci i lokálním obyvatelstvem. Zkušenosti získané v operacích jsou pak využívány k dalšímu zvýšení kvality výcviku sil a významně se promítají do přípravy nových jednotek vysílaných do zahraničních operací.
Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému. Žádám proto o slovo zpravodaje výboru poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Janu Černochovou. Prosím o vaše vystoupení v obecné rozpravě.
Každý rok a nyní každý druhý rok tato Sněmovna schvaluje jejich vysílání do zemí od Afriky přes Evropu, Blízký východ až po Asii. Cyklicky zde schvalujeme i informace o jejich působení, tak jako je tomu dneska. Působení českých vojáků je vysoce oceňováno spojenci i partnery a můžeme být na ně právem hrdi. Letošní rok byl pro ně obzvlášť těžký, když při teroristickém útoku v Afghánistánu zahynulo pět našich elitních vojáků. Před několika dny jsme si připomínali vznik Československa. Jsem přesvědčena podobně jako někteří kolegové z výboru pro obranu, že bychom měli využít příležitosti, kdy zde jednáme o této informaci, a vyjádřit svůj vděk našim vojákům za jejich službu v zahraničních misích. Proto předesílám, že v podrobné rozpravě navrhnu Poslanecké sněmovně schválit usnesení v tomto duchu.
Děkuji paní poslankyni Černochové za její vystoupení. Ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Ano, pan kolega Seďa se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Náklady na ty mise, podstatně vyšší. Ne, my nečarujeme s čísly, ty náklady, které jsou uvedeny, jsou skutečné náklady a pak samozřejmě musíme také ale když tak mluvit úplně fér a připustit, že jsou nějaké náklady na výcvik vojáků doma. Na nějakou jejich přípravu a udržování v kondici a v tom smyslu je ta mise tou nejlepší přípravou. Diskuse, jak tady bylo řečeno, byla skutečně velmi podrobná. Co se týče návrhu na jakousi analýzu právního rámce a návrhu na změnu tohoto právního režimu, jsem velmi pro a také vítám tuto iniciativu.
Pan ministr zahraničí také nemá zájem. Žádám o nastavení kvora potřebného pro usnesení podle článku 43 Ústavy České republiky. Není tomu tak. Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl schválen. Pokračovat budeme přerušeným bodem číslo Já vás vidím, pane předsedo. Předtím, před panem poslancem Černochem, se hlásí s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.
Abychom ho neodevzdávali jako hotový se slibem, že ho později opravíme. Prostě to je přístup, který je naprosto nepochopitelný pro veřejnost, které se zodpovídáme, a zdůrazňuji, že v diskusi jsem stále ještě nedostal odpověď na to proč. U některých typů zákonů bych si uměl představit, že skutečně existuje časový tlak, který by to zdůvodnil. Já si teď dovolím ve svém třetím a slibuji, že posledním apelu obrátit se na vás, kteří jste říkali a často ještě rádi říkáte, že nejste politici. Že jste to sem přišli dělat jinak. Já si neumím představit, že by pan poslanec Volný opustil svoji krůtu dřív, než jí opravdu porazil. Neumím si představit, že by paní poslankyně Lorencová odevzdala článek, o kterém by byla přesvědčená, že je špatně napsaný. Radši by ho přepisovala pětkrát, než by ho odevzdala. Všichni jsme se takhle chovali, všichni jste se takhle ve své práci chovali, tak proč si k čertu myslíte, že teď, když je vaší profesionální prací politika, že se tak chovat nemáte? Profesionální politika je stejně poctivé řemeslo jako jakékoliv jiné. A ten výrobek, za kterým stojí naše práce, za kterou jsme placeni, je kvalita toho zákona, který odsouhlasíme, který veřejnosti garantujeme, že jsme ho odhlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a který jako výkladní skříň naší práce bude zveřejněn ve Sbírce zákonů a stane se platnou součástí právního řádu. Ale za to si můžeme sami tímto přístupem. Protože ani ta uklízečka neodejde z té chodby dřív, než má pocit, že je dokonale uklizená. Ona se neotočí na chodbě a neřekne: tady je hrozný sajrajt, ale to nevadí, je padla, já to uklidím za dva dny.
Čili je to jakýsi první krok k dosažení transparentnosti ve zdravotnictví a já věřím, že tento návrh podpoříte. Tímto se současně hlásím do podrobné rozpravy.
Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Jiří Štětina a druhou faktickou poznámku má pan poslanec Leoš Heger.
Vážené dámy a pánové, já ani tyto dvě minuty nevyčerpám. Já vždycky hovořím jenom k věcem, o kterých něco vím. Rezervy jsou někde úplně jinde. Já se domnívám, že v této Sněmovně se o tom také brzo začne hovořit. Takže my budeme tyto dva pozměňovací návrhy podporovat. Děkuji a vidím, že jsem ani minutu nevyužil.
Je to tak. A nyní poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Leoše Hegera.
Děkuji za slovo ještě jednou. Já jsem k pozměňovacímu návrhu pana poslance Hovorky chtěl stručně říct, že on podobné návrhy předkládal již dvakrát a já jsem je rozporoval kvůli jejich vysoké administrativní náročnosti.
Pane poslanče, můžete pokračovat v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Není tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si vezmete závěrečná slova.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi krátké vyjádření k pozměňovacím návrhům, které tady zazněly. Za předkladatele k němu mám pozitivní stanovisko za předpokladu, že se ještě do třetího čtení legislativně technicky upraví, protože mám avizováno, že není zatím úplně dokonalý, ale věřím, že se to podaří do třetího čtení. Z toho návrhu není pouze zřejmé, za jakým účelem je nutné podmiňovat nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním. Vyjasnění této skutečnosti v odůvodnění pozměňovacího návrhu absentuje. A podstatné je, že za nezveřejnění budou stanoveny odpovídající sankce. Nicméně z hlediska toho, že tento pozměňovací návrh je v souladu se záměry vlády a že si myslíme, že nemá zcela zásadní nedostatky, tak za předkladatele k tomuto návrhu zaujímám neutrální stanovisko.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo a děkuji také všem za věcnou diskusi k tomuto návrhu zákona. Co se týká pozměňovacího návrhu pana kolegy Hovorky, ten výborem neprošel v tom původním stavu, jak byl, a také proto, že byl předložen těsně před jednáním výboru a nemohl být řádně posouzen a projednán. V tuto chvíli, tak jak byl předložen tento pozměňovací návrh, je v podstatě deklaratorní.
Proto bych poprosila prostřednictvím pana místopředsedy, aby pan Seďa tady neuváděl kolegyně a kolegy v omyl, že si předešlé dvě vlády dovolily chtít po obou komorách našeho zákonodárného sboru, aby tak zásadní dokument schvalovaly během jednoho, možná dvou týdnů. Protože původně to měl být minulý pátek, nebyly tam lhůty, takže v pondělí to schvalovala vláda. Dneska máme pátek dalšího týdne. Takže do dvou týdnů vláda, obě komory, oba výbory.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Budeme pokračovat rozpravou podrobnou. Do té mám přihlášku paní poslankyně Jany Černochové a samozřejmě očekávám text pana zpravodaje. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Předpokládám, že se vyjádří k navrženým usnesením. Prosím, pane předsedo.
Já bych chtěl vyjádřit podiv nad tím, jak málo vláda hájí tento materiál. Jsem opravdu překvapen, že v zásadě jsou jediní opoziční poslanci z našich řad, kteří hájí tento materiál veřejně na mikrofon. Abych byl poctivý, tak chci přiznat zlepšení sociálním demokratům. Ani jeden. Předpokládám, že dneska budete hlasovat všichni pro, když je to vládní návrh, a opravdu to chci ocenit. Na druhé straně chci říct, že i ten nestandardní postup velmi rychlý jste si mohli dovolit právě proto, že jste věděli, že pravicová opozice tyto mise dlouhodobě podporuje a budeme hlasovat s vládou. Tak jak to říkal náš pan předseda a má kolegyně Jana Černochová. Teď nemluvím o ministru obrany, ale není tady premiér, dlouho tady nebyl ani jeden vicepremiér. To nám přijde líto.
Pan ministr obrany Martin Stropnický se závěrečným slovem.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vůbec to není míněno ve zlém, ale necítím se být vyvolán. Spíš jsem po takovém krátkém posouzení případné efektivity mého vystoupení dospěl k názoru, že možná není úplně nutné. Ale pár vět bych si přece jenom dovolil říct. V případě Afghánistánu, my jsme se nemuseli podřídit prosím. My jsme byli požádáni a bylo na nás, jestli půjdeme, nebo nepůjdeme. V tom Afghánistánu je zhruba 48 participujících zemí. To znamená, podstatně víc, než je členských zemí Aliance. Jenom odmítám takové ty negativistické dramatické scénáře. Máme rozpočet na tři roky dopředu, to, co armáda vždycky chtěla. Ale ještě zpátky k tomu malému politiku, řekněme. Tady padají výrazy jako naše bezpečnost nebo jejich bezpečnost. Je to prostě interakce vzájemně dobrovolně spolupracujících států, které si vzájemně garantují za jistých podmínek určitou vojenskou podporu a pomoc. To je úplně zásadní prosím. A opakuji, že my tam být nemusíme, my tam být chceme. Pak bych si ještě dovolil říct, že zhodnocení rizik v souvislosti s jednotlivými misemi by vydalo na několik knih, a tak jsme si dovolili vás těmi knihami neobtěžovat.
Otevírám další bod a tím je Nejdříve se táži navrhovatelky, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, zda se chce ke stanovisku prezidenta vyjádřit.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych na začátek chtěla zopakovat, proč si myslím a jsem opravdu přesvědčena, že tento zákon je velice důležitý. Vznikal na základě nejrůznějších debat asi sedm let a vznikal proto, protože u nás je chronický nedostatek míst jak ve školkách, tak v zařízeních pro děti do tří let, která u nás prakticky neexistují. V průběhu diskuse o té úpravě jsme se potýkali s extrémy, abych tak řekla, zprava zleva, ne v tom politickém slova smyslu, ale v tom, že někteří lidé říkali, že bychom měli i pro dětskou skupinu jako pro alternativní formu péče o předškolní děti dodržovat ty samé, velmi přísné hygienické standardy, jaké dodržují mateřské školky, a na druhé straně byly požadavky, aby tyto standardy byly maximálně rozvolněny. Teď, jak víme, se nad zákonem o dětských skupinách rozpoutala obrovská debata. Chtěla bych tady ještě jednou zdůraznit, že lesní školky už jsou v procesu registrace do sítě mateřských školek, pan ministr školství o tom opakovaně hovořil, naposled dnes do České televize. Samozřejmě naším zájmem nicméně není ani lesní školky ani tyto organizace nějakým způsobem poškodit a zavřít.
V tom případě zpravodaj stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národní menšiny, pan poslanec Zdeněk Soukup.
Pane předsedající, dámy a pánové, já nemám vůbec žádný důvod měnit stanovisko. To stanovisko je plus pro přijetí zákona a minus pro prezidentské veto.
Jedná se zejména o léčení nemocí oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních nebo gynekologických onemocnění. Dále je rozšířena možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů, a to zejména u dětí a dorostu, u nichž je stávající vyhláškou tato možnost omezena. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh zlepšuje přístup pacientů k lázeňské léčebně rehabilitační péči a zároveň je v souladu se závěry zmíněného nálezu Ústavního soudu. Proto věřím, že jej podpoříte také v následném legislativním procesu. Děkuji za pozornost a za podporu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro zdravotnictví, které se týká předloženého návrhu zákona, tak jak tady přednesl pan ministr zdravotnictví. Projednal ho a doporučil ke schválení Poslanecké sněmovně tak, jak jste si to i v našem usnesení přečetli. Projednal i některé pozměňovací návrhy, takže doporučuje, aby byl přijat ve smyslu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.
Mám do ní jednu přihlášku, a to pana poslance Leoše Hegera, kterému uděluji slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ten pozměňovací návrh má dva hlavní aspekty.
Upřesním ještě jednu omluvenku.
Děkuji za slovo. Individuální smluvní ujednání nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění. Dovolím si krátce okomentovat. Tento pozměňovací návrh směřuje k dosažení transparentnosti smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Z tohoto pohledu je zřejmé, že nad zhruba 240 miliardami, které jsou ve zdravotním pojištění, není téměř žádná kontrola. Přitom 135 poslanců této Sněmovny se přihlásilo k transparentnosti smluv a ke zveřejňování všech smluv. Bylo to na základě požadavku Rekonstrukce státu.
V případě zákonů chrlí jeden právní zmetek za druhým. Bohužel toto je styl naší Sněmovny po celá desetiletí a bohužel s tím začala i tato vláda.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěl nejdříve deklarovat, že klub KDU-ČSL podpoří přehlasování veta prezidenta republiky. My respektujeme především dohodu, a to bych zde chtěl zdůraznit, která padla vlastně na koaliční radě v pondělí, kde zástupci všech tří vládních stran preferovali nakonec řešení přehlasování veta prezidenta republiky a následnou novelu, která vlastně vyřeší ten problém, totiž který by dopadal s přijetím zákona o dětských skupinách na ty zmíněné dotčené skupiny počínaje lesními mateřskými školami. Jako člen vládní strany respektuji tu dohodu pondělní s tím, že je zaručena následným prohlášením předsedů klubů koaličních stran. S tím jsme se nechtěli smířit, a proto vlastně přicházíme s tím, že po přijetí zákona o dětských skupinách bude v nejbližším možném termínu podán poslanecký návrh novely zákona o dětských skupinách a bude podpořen všemi třemi koaličními kluby. Potom také terminologickou úpravu textu, přesněji řečeno se to týká škody a újmy, terminologická úprava.